A dále pozměňovací návrh pana Jana Farského, který zjednodušuje administrativu při účasti dětí na volnočasových aktivitách. Je to pozměňovací návrh pod bodem H. Děkuji vám za pochopení.
Děkuji paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec Pavera.
Děkuji za slovo. Ke změnám se má vyjádřit komise, která již začala pracovat. Dříve to byla dočasná výjimka, nyní je to časově neomezené povolení.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Navíc to zakládá skutečně to, že pro občany vytváříme situaci, kdy vlastně proti tvorbě hluku žádnou obranu nemají.
Děkuji panu poslanci Svobodovi.
Jak už tady bylo zmíněno, tento návrh ruší kontroverzní návrh výboru pro zdravotnictví. Takže si vás zdvořile dovoluji požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu. Jsem rád, že je široká.
Pane místopředsedo, to je vše, děkuji.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A nyní bych se chtěl přihlásit ke dvěma jednoduchým pozměňovacím návrhům. To znamená, dávám možnost i jiného než písemného souhlasu.
Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Není žádný návrh, který bychom měli hlasovat, a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Děkuji panu zpravodaji. Máte slovo, pane ministře. Prosím sněmovnu o klid. Pokud diskutujete jiný text nebo jiný problém, než je ochrana spotřebitele, prosím v předsálí, aby pan ministr mohl tisk uvést.
Dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. V neposlední řadě obsahuje též právní úpravu, jež reaguje na praktické aplikační zkušenosti České obchodní inspekce se stávající právní úpravou. Cílem navržené právní úpravy je tedy především vytvoření podmínek pro fungování rychlého, levného a eurokonformního nástroje pro řešení spotřebitelských sporů, který nezatíží obchodní vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem. Navržená koncepce v maximální míře využívá již existující systémy řešení spotřebitelských sporů ve specializovaných oblastech, tj. oblasti finančních služeb finančního arbitra, v oblasti pošt a telekomunikací Český telekomunikační úřad a v oblasti energetiky Energetický regulační úřad. Vedle toho zakládá kompetenci České obchodní inspekce jako obecného orgánu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a to v oblastech nepokrytých uvedenými specializovanými subjekty.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jak už bylo zmíněno panem ministrem, důvodem předložení zákona o ochraně spotřebitele je zajištění správné transpozice směrnic o nekalých obchodních praktikách, o alternativních řešeních spotřebitelských sporů a adaptace nařízení Evropského parlamentu o řešení spotřebitelských sporů online a posílení kontrolních pravomocí České obchodní inspekce při kontrole organizovaných akcí v zájmu zajištění potřebných důkazů. Předkládaný návrh zákona nabízí novou variantu řešení spotřebitelských sporů, která by měla být pro spotřebitele rychlejší a finančně méně náročná. Ráda bych tu zmínila dopady na občany. Jak vyplývá z dopadové studie k implementované směrnici, podstatná část spotřebitelů, přibližně každý pátý, se setkává s problémy při nákupu zboží a služeb. Tyto problémy zůstávají často nevyřešeny. Cílem této novely je usnadnit spotřebitelům cestu k vymáhání jejich práv, neboť složitá a finančně náročná soudní řízení spotřebitele odrazují. Nehledě na skutečnost, že spotřebitelé často nejsou dostatečně informováni o svých právech. Na druhou stranu budou na základě informací spotřebitelé upozorněni na alternativní možnost řešení sporů. Dojde ke zvýšení povědomí spotřebitelů o možnosti řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou, která by měla být méně časově náročná a finančně nákladná, a ušetří se tak prostředky oběma stranám sporu. Předkládaný návrh by měl přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí. Organizační výbor doporučil projednání tohoto tisku v hospodářském výboru.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, vidíte, když se otevře v souvislosti s jedním zákonem jiný zákon, jakou to spustí hned reakci. Já bych se vrátil k zákonu o úrazovém pojištění, kvůli kterému vlastně tento tisk byl Poslanecké sněmovně předložen. My jsme sice nepokročili, ale vždycky jsme měli v ruce argument - ten zákon je, jenom má odloženou účinnost a Česká republika se s tím nějakým způsobem vypořádá. Kladu si tedy otázku, jakou váhu mají usnesení Poslanecké sněmovny směrem k vládě, směrem k ministerstvům, kdo ta usnesení vlastně kontroluje, jak se k nim staví, kdo je vyhodnocuje, jestli tedy jde opravdu jenom o formální stránku, nebo určitý akt zákonodárného sboru. A druhý problém, který vidím, je, že jsou tam zamlčeny skutečnosti, a to problémy při plnění odškodňovacích událostí ze strany současných správců, čili těch pojišťoven, a těch problémů není málo. Řešíme je ve svých kancelářích, řešíme je někdy při interpelacích, obracím se na Státní úřad inspekce práce. Mám tedy jenom problém s tím, jak bude situace s úrazovým pojištěním řešena v budoucnu.
Děkuji, pane předsedající. V rámci několika jednání za účasti příslušných resortů a sociálních partnerů byla řešena otázka zajištění systémového nástroje, kterým by bylo zajištěno dlouhodobé poskytování takové podpory. Proto považuji za nezbytné, aby tyto návrhy prošly řádným meziresortním připomínkovým řízením.
Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou. Prosím, máte slovo.
Samotný zákon je ukázkou principu, že všeho moc škodí, což je mimo jiné patrné i z jeho rozsáhlého textu, který zabírá skoro pět řádků. Zákon navazuje jako speciální předpis na obecná ustanovení zákoníku práce. Zákon až na výjimky nerozlišuje velikost stavby ani firem pohybujících se na stavbě. Je snad přiměřený pro velké stavby prováděné velkými stavebními firmami, určitě však není přiměřený pro drobné stavby a drobné stavebníky, typicky pro opravy rodinných domů a podobně. Dikce zákona je postavena na principu alibismu, kdy je potřeba do papíru popsat všechno, ale reálně pak podle toho nikdo nepracuje, protože to prostě nemá čas číst, aby byl konkurenceschopný v efektivitě práce. Návrh novely tyto principiální nedostatky zákona neodstraňuje ani neumenšuje, naopak je posiluje. Novela upřesňuje požadavky na plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, který je vymezen v návrhu doprovodné vyhlášky jako text o 20 povinných bodech. Tedy bude reálně obsahovat minimálně několik desítek stran textu. V jakých případech nastává povinnost plán zpracovat, stanoví též prováděcí vyhláška, a zde by bylo vhodné pro posílení právní jistoty úpravu zapracovat přímo do znění zákona. Jisté je, že běžný stavební dělník si plán nepřečte. Nicméně každý bude odpovědný za jeho dodržování a v případě bezpečnostního incidentu bude koho postihnout za nedodržení plánu. A aby to bylo dostatečně absurdní, novela stanoví, že plán je povinný i u staveb, kde zhotovitelem je sám investor, pokud je zaměstnavatel, tedy například živnostník zaměstnávající jednoho zaměstnance, třeba účetní. To odporuje názvu i zaměření zákona. Dále novela a navržená doprovodná prováděcí vyhláška - ta samozřejmě nakonec může vypadat jinak, k návrhu novely zákona se přikládá jako informativní příloha podle legislativních pravidel vlády - detailně upravuje zkoušky koordinátora bezpečnosti na stavbě, a to tak, že zkouška se skládá z několika zkušebních okruhů, v každém z nich pak žadatel absolvuje písemný test obsahující několik desítek otázek, a ústní zkoušku spočívající v odpovědi na vyslovenou otázku. Novela zavádí evidenci odborně způsobilých osob, kterou tedy by mělo vést Ministerstvo práce a sociálních věcí. To znamená další výdaje státního rozpočtu, další administrativní náklady pro zaměstnavatele. Doporučuji paní předkladatelce, tedy paní ministryni, aby jakožto předkladatelka právě navrhla zrušení zákona a převedení podstatných ustanovení do zákoníku práce, čímž by se zvýšila přehlednost a srozumitelnost právní úpravy, usnadnilo by to orientaci pro živnostníky i kontrolní orgány v právních předpisech.
Ano, já vám děkuji a prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Opálka.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, kdybych měl stručně vyjádřit tento návrh, tak bych musel říci: Nejde o nic jiného než o životy. Cílem je snížit úrazovost ve stavebnictví, což se neobejde bez větší administrativy, bohužel. Kvalifikační, motivační a kontrolní činnosti. To se neobejde bez vynucování dodržování právních předpisů především u zhotovitelů stavebních prací na staveništích. A je úplně jedno, jestli jde o malou, nebo velkou stavbu, ta úrazovost je velká. Pro podporu takovéhoto zpřísnění uvedu příklad, že v rámci kontrol v oblasti šetření příčin pracovních úrazů orgány inspekce práce bylo například v roce 2013 zjištěno, že na staveništích vzniklo cca 85 % smrtelných pracovních úrazů ze všech evidovaných smrtelných pracovních úrazů v České republice. A když se podíváme na informaci, která zazněla v tomto týdnu v médiích, tak situace se oproti roku 2014 v roce 2015 zhoršuje. Asi budeme mít podle politického zaměření na to různé názory, ale myslím si, že životy našich lidí, a nakonec i pracovní úrazy s trvalými následky jsou varovné. V současné době je činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách v České republice, jak ukazují poznatky a zkušenosti orgánů inspekce práce, často nedostatečná, neodborná a rovněž občasné. A to kromě jiného i z důvodu nízké odměny, kterou jim zadavatelé staveb za jejich činnost určují. To má samozřejmě vliv i na celkovou cenu při vysoutěžení. Nakonec víte, jak probíhají na velkých stavbách kontroly.
Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky, zpravodajky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně také ne. Dříve než budeme pokračovat, svolám kolegy z předsálí, protože se musíme vypořádat s návrhem paní kolegyně Adamové na zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení.
Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Evropa ke mně ústy Junckera fakt nemluví. Já žádná ústa Junckerova, která mluví za Evropu, prostě neuznávám, nic takového prostě není. Já jsem neříkal, že je to neústavní, že odbory vykonávají vlastně státní správu. A co ty podniky? O tom jsem mluvil. A my jsme tady s panem předsedou strávili nemálo hodin na tripartitě a myslím, že to byla prostě součást normálního dialogu mezi vládou a odbory. Každý jsme v té době byli v jiné pozici, já to plně respektuji. A říkám, když si to vláda dá do státního rozpočtu, já sice proti tomu budu protestovat, ale nevadí.
Můžeme pokračovat v rozpravě a přihlášen je pan poslanec Simeon Karamazov, připraví se pan poslanec David Kasal v obecné rozpravě.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, situace, kdy se zaměstnanec dopravuje za prací pomocí osobního automobilu, je poměrně častým jevem. Důvodem toho přitom není pouze nedostatek volného prostoru, nýbrž i zdrženlivost zaměstnavatelů, kteří nechtějí zřizovat parkovací plochy z obavy před případnou odpovědností za škodu způsobenou na automobilech svých zaměstnanců. Z tohoto důvodu navrhuji doplnit stávající znění v tomto smyslu, že zaměstnavatel není povinen nahradit zaměstnanci škodu, která vznikla zaměstnanci na dopravním prostředku v době, kdy jej parkoval na místě k tomu určeném v areálu zaměstnavatele. Z tohoto pravidla se přitom stanoví dvě výjimky tak, aby zůstala nedotčena případná odpovědnost zaměstnavatele podle jiného právního předpisu, zejména občanského zákoníku. Navrhovaná změna tedy řeší úskalí, s nimiž se dnes a denně potýkají mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci. Novelizované znění paragrafu 265 umožní zaměstnavatelům zřízení parkovišť a odstavných ploch, aniž by byli povinni k náhradě škody v situacích, kdy vzniku škody ani při sebelepším úsilí nemohli zabránit. Vychází se tak vstříc praxi, aniž by kterákoliv z dotčených stran byla zatížena neúměrnými požadavky. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Karamazovi. Nyní pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Leoš Heger.
Změna zákoníku práce se vztahuje na všechny zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům poskytují plat, nejen na služební úřady.
Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi. Nyní vystoupí pan poslanec Leoš Heger a připraví se paní poslankyně Nytrová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Pokud by měla být problematika sociálního dialogu upravována, tak zásadně nesouhlasím s tím, aby to bylo formou začlenění do zákoníku práce. Myslím si, že by měl být tento dialog upraven možná zvláštním zákonem, ale jak říkám, měl by projít klasickým meziresortním připomínkovým řízením. To je jedna věc. Stávající znění sice počítá s dohodou mezi státem a odborovou organizací, ale nevyplývá z něho, že stát může dohodu regulovat i výší úhrady, jak se ve skutečnosti děje. Navrhované znění odstraňuje nejistotu ohledně obsahu dohody a dává vztahu mezi účastníky jasný právní rámec. Předložené novelizované ustanovení si klade za cíl jednoznačně určit charakter vztahu mezi státem a odborovými organizacemi vykonávajícími kontrolu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a odstranit právní nejistotu a rizika z ní vyplývající. Platí však dodnes. Současná penalizace 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc je neúměrně vysoká a v mnoha případech až likvidační.
Není tomu tak, obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečné slovo, paní ministryně. Není tomu tak. Nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji.
Prosím paní poslankyni Maxovou. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2355 v systému.
Prosím pana poslance Hegera, připraví se paní poslankyně Nytrová. Děkuji a prosím paní poslankyni Nytrovou. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní přejdeme k projednávání dalšího bodu a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Tento návrh reaguje na zkušenosti uživatelů -
Můžete pokračovat.
Tento návrh reaguje na zkušenosti uživatelů novelizovaných předpisů z uplynulých let a ty změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce se sídlem v Opavě, jak už jsme dneska slyšeli, na pracovištích a především na staveništích. Dále vycházejí z výsledků dvou projektů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v této oblasti vyhlásilo a zadalo k řešení. Takže věřím, že tyto navrhované změny získají podporu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní předsedající. Já jen dodám, že bych doporučila tento sněmovní tisk propustit do dalšího čtení, neboť změny, které jsou promítnuty v této novele, vycházejí z naléhavých požadavků v praxi, přispějí zásadním způsobem ke zvýšení bezpečnosti práce na pracovišti.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zamítnout předložený návrh v prvém čtení. Kdo je proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Proti? Hlasování končím. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 9. dubna 2015 na 26. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme také přerušili všeobecnou rozpravu na žádost klubu TOP 09 a Starostů. Obecná rozprava je otevřena, takže jestli chcete, můžete. Není tomu tak? Nebo ano? Poprosím pana poslance Valentu k mikrofonu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kolega Stanjura mi například vyčetl, že jsem měl čas své výhrady vůči této zprávě řešit ve výborech. A já mu tímto odpovídám vaším prostřednictvím, paní předsedající, že by měl nechat zcela na mně, kde a jak budu své připomínky frekventovat a řešit. Ale tato zbytná poznámka směrem k předsedovi klubu ODS není tím pravým smyslem mého vystoupení. Údernost mé informace byla tímto zkreslením fatálně rozmělněna a její výpovědní hodnota pro občany byla tak velice sofistikovaně znegována. Takže pro upřesnění ještě jednou. Jednalo se mi totiž o to, abych zdokladoval, že za takto vysoké výrobní náklady, tedy za těch 300 tis. korun za hodinu, se v hlavních vysílacích pořadech České televize někdy servírují divákům neobjektivní a názorově nevyvážené pořady, které díky této své neobjektivitě sleduje pouze minimum diváků. Ty sleduje vždy kolem 800 tis. diváků. Vysvětluji si to tak, že je to zejména proto, že se ve zprávách dá manipulovat s fakty pouze omezeným způsobem a občané to taky chápou a takto tomu i nejspíše rozumí. A právě sledovanost by měla být hlavním kritériem, protože z logiky věci televize, kterou nikdo nesleduje, nemá smysl a nemá společenské opodstatnění. Uvedený stav je ve vztahu ke Zprávě o hospodaření České televize zjevným příkladem nehospodárnosti. A o opaku mě nikdo nepřesvědčí. A to ani úmyslným zdržováním projednávání této zprávy. Ani žádnými mediálními plivanci či zjednodušujícími oslími můstky, jak to nedávno předvedl pan Štětina, paní Slonková, server Lidovky.cz a další. Přičemž na tomto vyjádření si i po těchto útocích, které se snaží u veřejnosti nesmyslně vyvolat dojem či zdání toho, že se mi jedná o zpochybňování nezávislého postavení a role veřejnoprávního média, stále trvám. Abych však dlouze neopakoval již minule vyřčené, rád bych ctěnou Sněmovnu nově alespoň informoval, že jsem v souvislosti s projednáváním této výroční zprávy také obdržel občanský podnět, ve kterém je poměrně jasným způsobem popsán případ, jak Česká televize umožňuje některým podnikatelským subjektům dosáhnout osvobození od povinnosti platit televizní poplatky, nedoúčtovává dlužné částky a přirážku. A to si myslím, že by mohlo být v souvislosti s hospodařením veřejnoprávní instituce poměrně výrazně zatěžujícím a její pověst, a tudíž i celou její ekonomiku zatěžujícím faktem. Sdělené a podotýkám, že velice konkrétní adresné údaje včetně informací o nevyřízených oficiálních stížnostech oznamovatelky směrovaných v tomto ohledu Radě České televize, kde se poukazuje na vzniklou škodu kolem 900 tis. korun, si v nejbližší době prověřím a potom eventuálně zvážím, zda v tomto ohledu podniknu další možné kroky. A to kroky eventuálně i právního charakteru. A ta potom veřejně úpí pod tíhou deklarované finanční nedostatečnosti? Co by na to asi řekl prezident Zeman, že jeho opěvovaná škodovka je skoro stejně drahá jako služební vůz paní ředitelové?
Institut smluvních platů se ve zdravotnických zařízeních mimořádně osvědčil a v žádném případě nebyl po dobu té implementace nikterak zneužit. Přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi.
Nevím, jestli je vůbec vhodné to zavádět. Já se spíše kloním k tomu, že ne, a řeknu i proč. Rozumím tomu, že je potřeba určité špičkové odborníky v jakýchkoliv institucích, nejenom ve zdravotnictví, odměňovat lépe. To za prvé. V tom je možná zakopaný pes, protože zákonem to máme jednodušší. Máme to jednodušší. Takže když to shrnu, finanční prostředky tam jsou, protože nebyly zrušeny smluvní platy bez kompenzace. To je zásadní poznámka.
Děkuji.